Nicméně je možné to napravit. Obdobný limit by měl být zaveden i na dary politickým institutům a obchodním korporacím. Zákonem je třeba omezit spektrum možných dárců politického institutu, podobně jako v případě dárců povolených politickým stranám. Tento stav nevylučuje, aby případně konkrétní firma mohla splatit či předem zajistit protislužbu politické straně zasláním daru politickému institutu místo politické straně. Čili to jsou dva pozměňovací návrhy, které směřují k těm omezením dárců jak v případě politických stran, tak v případě politických hnutí. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu, který jsme dostali k dispozici, jako jednu z variant řešení dohledu zvažuje i variantu, v níž je ponechána funkce Poslanecké sněmovny jako dohledového orgánu. Přesto však je možné, aby Poslanecká sněmovna vykonávala plnohodnotný dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pozměňovací návrh vychází z praxe německého modelu kontroly financování politických stran. Německý model přímo počítá ve svém znění zákona o politických stranách s tím, že prezident Bundestagu vydává správní rozhodnutí a ukládá finanční sankce. Jelikož lze Německo považovat za jednu z nejrozvinutějších demokracií, nelze považovat navrhovaný postup za postup, který by odporoval principům právního řádu. Jelikož se jedná o velmi specifický zákon sám o sobě, jelikož je na něm postaven politický život, je zároveň ospravedlnitelné, pokud bude nastaven specifický model kontroly a trestání politických stran. Z této provázanosti pak lze dovodit i odpovědnost předsedy Poslanecké sněmovny za řádný výkon svěřených pravomocí. Pokud budeme sledovat zahraniční praxi, zjistíme, že navrhovaná zpráva o činnosti, s kterou počítá pozměňovací návrh, je v německých podmínkách velmi důkladně a odpovědně zpracovaným dokumentem o několika desítkách stran. Lze předpokládat, že administrativní aparát Kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny bude třeba v řádu jednotlivců navýšit, ale rozhodně se bude jednat o zlomek nákladů proti nákladům na zřízení nového úřadu. Pokud nahlédneme na německou právní úpravu, zjistíme, že je v textaci velmi jasná a přehledná.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Martin Lank v podrobné rozpravě a připraví se pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nebudu zdržovat, jenom velice stručně.
Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě.
Chci představit dva pozměňující návrhy. V něm navrhuji vrátit státní příspěvek za mandát jak poslanců, senátorů, tak za mandát krajských zastupitelů a zastupitelů hlavního města Prahy na původní a dlouhodobě používanou úroveň. Oba dva sněmovní dokumenty obsahují i zdůvodnění v písemné podobě.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra. Pana zpravodaje? Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Tento krok je motivován obavou, že zahrnutí Budějovického Budvaru do působnosti zákona o registru smluv v praxi způsobí značné problémy s velmi vážnými důsledky pro tento národní podnik. Budějovický Budvar je podnikatelským subjektem a hlavním cílem jeho činnosti je dosahování zisku.
Pane ministře, já vás na chviličku přeruším. Připomenu, že na galerii pro hosty máme dnes dalšího významného hosta, je to první místopředseda Parlamentu Estonska, kterého doprovází pan místopředseda Gazdík.
Tímto se Budějovický Budvar odlišuje od státních podniků, jež čelí pouze omezené nebo vůbec žádné konkurenci. Povinným zveřejňováním smluv se Budějovický Budvar navíc vystavuje nebezpečí zhoršení svého postavení v probíhajících známkoprávních sporech. Společným jmenovatelem pozměňovacích návrhů schválených na výborech je rozšíření výjimek ze zákona o registru smluv. Za předkladatele návrhu zákona mohu konstatovat, že není naším záměrem bránit přijetí komplexnějšího řešení, pokud na něm bude široká politická shoda. Z našeho pohledu je ovšem zcela zásadní, že výsledek nesmí ohrozit náš původní cíl, tedy vynětí Budějovického Budvaru z působnosti zákona o registru smluv.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
Za páté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji. Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru k předmětnému tisku.
Ale myslím si, že je to věc, která by mohla zpřehlednit systém voleb, a stálo by za to vést debatu. To není věc politická, spíš toho - kdo někdy kandidoval, tak ví, jak se to neustále posouvá až k prázdninám, když budu mluvit o komunálních a krajských volbách. A pokud chceme mluvit o volební účasti, tak o prázdninách je ta pravděpodobnost nižší účasti prostě vyšší než v jiných měsících. Takže to dávám jen k diskusi pro nějakou příští novelu, ale myslím, že by to stálo za to. Zažili jsme to v minulém volebním období, tam ty mimořádné volby prostě být mohou, ať už z různých důvodů, nebo z vlastní vůle Poslanecké sněmovny, která se rozpustí ústavní většinou. Ale u těch ostatních typů voleb by to za to stálo, abychom určili pravidelné termíny voleb. Věděli by všichni, kdy ty volby jsou. A já třeba osobně považuji ten říjnový termín za docela rozumný, protože v okamžiku, kdy probíhají třeba v listopadu komunální volby, tak s rozpočtem už nic neuděláte.
Já opravdu jen fakticky. Zpracovávali jsme ho s kolegou Kasalem tenkrát, protože ten posun je opravdu trvalý. A není o den, ale o týden. To znamená, že skutečně to narušuje ten systém.
Já jsem se tam ještě hlásil s normálním příspěvkem, ale já se asi... No ale teď nemám minutu patnáct...
To není váš čas.
Za všechny bych mohl zmínit poměrně zásadní změnu - registrace třetích stran. Zavádí se tam institut registrace třetích stran, které mají také nějaké limity na svoji činnost a na svoje příspěvky do kampaní. Netvrdím, že je to samospasitelný systém, obejít se to dá vždycky a bude se to obcházet.
Děkuji.
Já chci jen říct, že to je problém. A pak ať to dělá spolek přátel kteréhokoli premiéra či vicepremiéra. Ale aby to omezovalo, příp. regulovalo všechny a ne jen některé.
Pan poslanec Vondráček chce fakticky reagovat.
Slibuji, že naposledy. Nejsem propagátor limitů, takže otázka musí směřovat na někoho jiného. Já mám za to, že když je něco tak snadno obejitelné svým způsobem, tak je na zvážení, zda to má smysl. Platí to víc u bodu 16, kde se budeme bavit o limitech na dary. Co se týče dotazu, na co by nám byly registrované třetí strany a proč to dělat, ať se to započte do té kampaně. Vyzkoušeli si to teď v březnu, nějaký zásadní problém to nezpůsobilo. A aspoň opravdu ta veřejnost má nějaké reálné očekávání, že když někdo financuje něčí kampaň, tak bude na světle a bude se o něm vědět.
Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání.
Přeji kolegům, kolegyním dobré odpoledne a v rychlosti výsledky volebních bodů. U této volby mohu připomenout, že se jedná o návrh Poslanecké sněmovny panu premiérovi, který svojí funkcí nebo svým dekretem jmenuje člena NKÚ, nového člena do funkce. I tady bylo kvorum 73, kandidát Jan Mrzena obdržel 49 hlasů a František Vostál 55 hlasů. Nebyl tedy bohužel nikdo zvolen a tímto volba končí. Je to už druhá volba. Poslední volební bod se týkal člena Rady Státního fondu kinematografie. Tam zbývalo obsadit jedno místo. Mohu konstatovat, že v této volbě Sněmovna byla úspěšná, zvolila Richarda Němce a Rada Státního fondu kinematografie je tak v tuto chvíli obsazená na plný počet.
Děkuji za slovo.
Děkuji paní ministryně. Budeme hlasovat o změně zpravodaje na paní poslankyni Pavlínu Nytrovou. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.
Já ještě jednou prosím o klid, aby pan kolega Laudát mohl dokončit svou argumentaci.
Jediné, co vám jde, je politika, která směřuje k tomu, že tady není stát pro občany, ale občané pro stát. Na lidi navalujete jednu povinnost za druhou, sbíráte na ně citlivá data, vytváříte předpolí pro další regulace, kontroly a šmírování. Drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří naší ekonomiky a velkou nadějí pro budoucnost, ničíte. Svou nechutí či zbabělostí vymezit se vůči populismu nejste schopni nastavit jasné nepřekročitelné hranice populismu svého koaličního partnera. Nikdo z nás nemá mandát jistý a nemusí tady příště být. Pan Babiš tvrdí, že minulý pátek byl řádně omluven, že to všichni přece věděli. Já chci, aby tady vystoupil kdokoliv, včetně předsedy klubu hnutí ANO kolegy Jardy Faltýnka, a řekl, zda to věděl. A v případě, že to věděl, tak se budu ptát, proč tady ráno nevystoupil, nepřišel za předsedy zbylých poslaneckých klubů a nevyjednal změnu programu. Takže nevím, jestli všeci věděli, já jsem nevěděl. A ať se přihlásí kromě Babiše, kdo tedy věděl. Já nevím, jestli je. To si ani neřeknou, že předseda klubu sociální demokracie navrhne přerušení bodu pravomoci ombudsmana? To nejste schopni odhadnout, dokonce ani ráno při načítání změn programu, že velká diskuse kolem atomového zákona, jeho technická doprovodná norma a další víceméně odborné zákony asi nebudou velkým tématem, které si vyžádá velký čas? Pane premiére, kolik ještě dopisů bude muset napsat předseda Sněmovny Hamáček, abyste konečně donutil svoje ministry v čele s Andrejem Babišem, aby plnili svoje zákonné povinnosti a účastnili se a odpovídali na interpelace poslanců? Jste dost vzdělaný na to, abyste věděl, jak začínalo v historii zesměšňování a napadání parlamentní demokracie a jaké to mělo důsledky. Ale potom při hlasování, na které jsou vypsány přesně definované a pevné termíny... Já si počkám.
Já se vám pokusím, pane poslanče, zjednat klid, ale je to asi věcí všech poslaneckých klubů. Pravděpodobně jste je svým projevem nezaujal.
To je možná chyba, že senátoři zamítli rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, protože by asi, lidově řečeno, Nejvyšší kontrolní úřad strkal nos někam, kam někdo opět nechce. Pokud se podíváme, jak už jsem říkal, na to Rakousko, tak tam je nejvyšší kontrolní úřad poměrně precizně propracován, nemají registr smluv, ale Slovensko má registr smluv. Řekněme si, že registr smluv má právě jenom Slovensko ze všech zemí Evropské unie. Zákon o registru smluv řeší tedy jen dílčí problém. Je to jako s nemocí. Až odstraní příčiny, vyřeší problém. Samotný registr smluv to nevyřeší. Uzdravme systém tedy jako celek. Jak je tedy, dámy a pánové, z příkladů patrno, tak registr smluv nic neuzdravuje a je pouze dílčím nástrojem pro kontrolu nakládání s veřejnými penězi nebo statky, jak chcete. Budvar zároveň přináší do státního rozpočtu nemalé finanční prostředky. Budvar bude muset v registru smluv uveřejňovat všechny smlouvy, které budou mít nominální hodnotu 50 tisíc korun. Na to již čeká mlsná konkurence, která je připravena všemi možnými prostředky Budvar poškodit. Jak bude tímto způsobem pomalu, ale jistě likvidován tento náš skvost, tak se již bude připravovat dělení takto oslabené kořisti. Dojde tedy k jeho postupné privatizaci. Nebo, rozumějme, účelné likvidaci. Jak bude postupně Budvar privatizován, bude docházet k oslabení přítoku peněz do státního rozpočtu. Takže je nutné z registru smluv vyjmout všechny státní a polostátní podniky. Příklad třetí. Problém státní monopolista versus soukromý monopolista. Vraťme se však k výše uvedenému problému. Lze ho regulovat státem ve veřejném zájmu. Tomu jde jen o zisk. Stát by měl mít podle mého názoru pod sebou strategické podmínky, společnosti, dopravu a další věci, které lze regulovat právě ve veřejném zájmu. Registrem smluv se má ukázat, že stát špatně hospodaří ve svých státních podnicích. Jenže tím, že podniky budou muset uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, je narušována forma vlastnictví. Přece jen máme vlastnictví soukromé a státní. To je postavené Ústavou na stejnou rovinu, ale registrem smluv je však tímto hodně narušeno. Takže v registru smluv budou muset uveřejňovat uzavřené smlouvy firmy vlastněné státem a soukromé společnosti nikoli. Když si vzpomeneme, že za velkou finanční krizi z roku 2008 jsou zodpovědné právě soukromé společnosti, tak bych zvýšil transparentnost právě jejich. Někdo může namítnout, že některé státní podniky hospodaří neefektivně. To je možné, ale jedná se o problém primárně špatně nastavených zákonů, zákon o státním podniku, zákon o dozorčích radách a mnohé další. A ne registru smluv. Ten pouze ukazuje na problém, že něco nefunguje na začátku. Odpovězme si na jasně položenou otázku: Zachrání něco občan, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy, která bude platná a bude uzavřena dvěma smluvními stranami? Nezachrání přece nic. Na to si tady jasně odpovězme. A já bych poprosil i třeba minulého předkladatele, aby mi na toto odpověděl, zda občan něco zachrání. Já jsem diskutoval s mnoha lidmi a dali mi za pravdu, že nezachrání přece nic. To netvrdím. Na závěr si, dámy a pánové, musíme uvědomit, o co tady jde. Na úplný závěr si tedy dovolím říci, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem poměrně dlouho diskutoval se zástupci Rekonstrukce státu, kteří tvrdí, že tento zákon je protikorupční. Ale ani zástupce Rekonstrukce státu mi neodpověděl na tu moji jednoduchou otázku, zda občan něco zachrání, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi.
Nicméně pro vás, kteří jste vydrželi v sále - také máte takový pocit déja vu, že už jsme to tady všechno jednou slyšeli?
No nebylo by vůbec nejlepší, kdyby ten Budvar tedy nebyl státní?
Nyní pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo. To není pravda. Je to zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, který stále nemáme. To jsou dva klíčové protikorupční zákony. Takzvaný registr smluv je pouze kontrola ex post, tedy po dokončení daného procesu. Ale nám chybí kontroly ex ante na začátku daného procesu. Ty skutečně nemáme. A pokud nebudeme mít zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, tak registr smluv bude de facto k ničemu.
Chtěl bych se jen krátce vyjádřit k formě předložení zákona. Ano, je to poslanecký návrh zákona. Bylo pod ním podepsáno 78 z vás, z toho 7 členů vlády. Jestli se chceme zbavit a říkat, že poslanci nemůžou, protože snad jsou méně svéprávní než ostatní, tak to jdeme skutečně proti podstatě celé Poslanecké sněmovny a její práci.
Děkuji. Prosím, pane předsedo. Je to procedurální návrh. V tento moment zahajuji hlasování a dávám procedurální návrh na přerušení této schůze do zítřejšího rána do 9 hodin.
Loňský rok byl ještě horší, to jste zprovoznili ještě polovinu z těch sedmi kilometrů původní rychlostní silnice. Tak co to tady vykládáte? Pan Bárta skončil jako ministr dopravy v roce 2011, jestli si dobře pamatuji. Kolik roků se ještě budete vymlouvat? Na přímý dotaz našeho předsedy pana Kalouska řekl, že to bude dělat ještě dva roky. Prolomení domovní svobody kvůli držení zbraní bez předchozího zákonného soudního rozhodnutí. Další pro vás užitečná norma. Pokuta za urážku úřední osoby. Taky jste si jich už najali další tisíce navíc. Už jsem tady o tom mluvil, že to je jeden z mála výsledků, v uvozovkách, toho, co jste tady předvedli. Skutečně velmi potřebná norma. Té jsme tady věnovali asi rok nebo kolik. Cenzura internetu. Vy tady ujišťujete, že se nic nebude dít. Vytváříte si pro to zákonné předpolí a první krok jste udělali. Další. Národní registr hrazených služeb. Nedáte lidem pokoj ani 30 let po smrti a budete tady někde skladovat případně proti jejich dětem, co jejich rodiče měli a jaké měli zdravotní problémy. Příprava trestného činu krácení daní. Trestní odpovědnost právnických osob. Kontrola veřejnoprávních médií. Ani těm nedáte pokoj, ta vám také vadí. Centrální registr bankovních účtů. Statisíce a jednotlivé miliony pro chudáky nemáte.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Pan předseda Sklenák tady vykreslil, jak to bylo za bývalých vlád strašlivé. Chápu, že koaliční vládnutí je složité v jakémkoli složení, takže si pamatuji, co tady bylo. Kdy předsedové koaličních klubů netuší jeden, co udělá ten druhý, a nikdo ve Sněmovně netuší, co se bude odehrávat v následujících deseti minutách.